Je to něco podobného jako s dopravou - každý má řidičák, takže rozumí dopravě, každý prošel školou, takže rozumí školství. A obávám se, že ti, kteří tam byli schopní, neměli dostatek času na to, změnit poměry na těchto ministerstvech. Takže já se domnívám, že toto je smutný materiál, byť říkám, není dramatický, ale spíše svědčí o té trajektorii. Nevím, zda už v těch schodcích jsou zakalkulovány i schodky různých fondů. Předtím se to nikdy nedělalo, nevím, zda to lze vůbec takto dělat. Nicméně prosím, já bych to ještě neviděl tak dramaticky. Pokud se týká Rakouska. Nevěřím tomu, že Rakušáci vyhazují peníze a cpou to do spotřeby. Takže to je úplně jiná politika a jiná atmosféra vytvářená politickými reprezentacemi, než je tady u nás. Pan ministr poslední dobou objevil, jak tady vznikla z evropských dotací výzkumná centra. Nikdo si nedovolil říct my je tady nechceme. Když někdo řekl, že ne každá dotace může být výhodná, tak tady byl za zločince v minulých obdobích. A my jsme upozornili, že některé dotace se mohou lehce změnit v antidotace, pokud nejsou domyšlené. Takže my samozřejmě tento materiál nepodpoříme, protože je v příkrém rozporu s tím, jakou máme představu o ekonomické budoucnosti a o ekonomické stabilitě České republiky v příštích letech.
Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi a s řádnou přihláškou nyní pan poslanec Karel Fiedler.
Děkuji za slovo. Jakou spotřebu budeme podporovat tím, že budeme zvedat mzdy - já říkám, souhlasím, oprávněně - těm skupinám, kterým je to navrženo? Já s tím budu zcela souhlasit, pokud budou utraceny za výrobky, které u nás vznikají, ze kterých u nás vzniká přidaná hodnota, ze kterých se u nás odvádějí daňové odvody z té práce.
Já si myslím, že to je zbytečné.
Byla bych ráda, kdyby tady platilo to, co bylo v minulých volebních obdobích, že na školských věcech jsme se shodli napříč politickým spektrem, abychom sem přišli eventuálně s pozměňovacím návrhem nebo s doplňujícími návrhy, na kterých se shodne celá tato Sněmovna.

Mám zde přihlášku s přednostním právem. Dobrá, otevírám obecnou rozpravu, do které mám s přednostním právem přihlášku pana poslance Fialy. Ano.
Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, ta novela, jak zde bylo řečeno, reaguje na celou řadu technických problémů, se kterými se školství v České republice potýká. Po této stránce je samozřejmě správně, že novela některé z nich řeší. Novela je hodně komplikovaná. Je tam řada technických detailů. Ale já bych vás přece jenom poprosil, abyste tomu věnovali pozornost, protože ty technické detaily zásadním způsobem ovlivňují vzdělávání v naší zemi. A já souhlasím s tou poslední větou paní poslankyně Bohdalové, že školství je pro naši budoucnost mimořádně důležité. A samozřejmě také, a to je obrovský úkol pro Ministerstvo školství a pro nás všechny, lepší, spravedlivější systém financování základních a středních škol. To, co máme před sebou, školský zákon - a tady zase souhlasím s paní poslankyní Bohdalovou, že školství je věc, která se musí řešit napříč politickým spektrem v těch podstatných věcech. To je příklad špatné legislativní normy. Školský zákon upravuje věci, které upravovat nemusí a nemá, které se nemají upravovat takovouto zákonnou normou. A pokud chceme školám pomoct, tak je před námi do budoucna úkol připravit jednoduchý, srozumitelný, koncepční školský zákon, a ne si neustále hrát s vylepšováním této špatné normy. Nicméně máme před sebou technickou, obsáhlou, komplexní novelu, tak se pojďme podívat na některé návrhy, se kterými přišlo v rámci tohoto textu Ministerstvo školství. Abych vám na příkladu dokázal, co je zbytečná regulace a co je nekoncepční návrh ze strany Ministerstva školství, tak uvedu jeden příklad. Ve školském zákoně řešíme zkoušku z těsnopisu a ještě k tomu bude vydána speciální vyhláška. Byla by totiž uznávána i mimo rámec České republiky, protože národní soustava kvalifikací je napojena na evropský systém uznávání kvalifikací. My ale v rámci reformismu a levicové představy o tom, že všechno musí být řešeno zákonem do posledního detailu, vložíme zkoušku z těsnopisu, možná na nátlak nějakých zájmových skupin, přímo do školského zákona. Vydáme k tomu speciální vyhlášku - a výsledek? Ten směr je správný, ale zrovna tato část vyvolává, a to si tady ve Sněmovně taky musíme říct, největší nedůvěru nebo obavy odborné veřejnosti a učitelů, jak to vlastně bude realizováno. Jednak tu hrozí určitá možnost zneužití při tom individuálním posuzování, ale to jde třeba odstranit nějakým dalším vylepšením. Tento nový informační systém - a my jsme teď v naší zemi posedlí nejrůznějšími registry všeho možného, které zavedeme. Vždycky jsme nadšeni, že máme další registr, budeme mít nějaký přehled.
Zahajuji hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu pod písmenem A výboru pro obranu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Dále budeme tedy hlasovat o návrhu pod písmenem B pana poslance Bohuslava Chalupy.
Můžu jenom říct jednu poznámku?
Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Bohuslava Chalupy pod písmenem B. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 57, přihlášeno 143 poslankyň a poslanců, pro 122, proti 2, návrh byl přijat. O všech pozměňovacích návrzích tedy bylo hlasováno. Zahajuji hlasování o tomto návrhu zákona. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 58, přihlášeno 143 poslankyň a poslanců, a i tady je vzácná shoda, pro 138, proti žádný, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pan ministr se hlásí o slovo s přednostním právem. Zahajuji hlasování. Kdo je pro účast pana guvernéra Miroslava Singera na projednávání těchto bodů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Hlasování číslo 59, přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 130, proti 3, návrh byl přijat. Vítám mezi námi pana guvernéra České národní banky Miroslava Singera.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové, kolegyně, vážený pane guvernére, dobré ráno. A potom je zde moje pověření, abych vám tuto zprávu přednesl.
V oblasti evropské regulace bylo dosaženo dohody ve věci vytvoření jednotného systému SSM, prvního dohledu, prvního pilíře bankovní unie. V rámci výkonu dohledu nad bankami byla věnována velká pozornost vývoji kvality úvěrových portfolií, tvorbě opravných položek, dostatečnosti kapitálu, likviditě a celkovému hospodaření. Výsledky zátěžových testů a celé výsledky naší dohledové činnosti potvrdily dobrou odolnost bankovního sektoru. Naopak v sektoru družstevních záložen jsme se zaměřili na základnější věci, kategorizace úvěrového portfolia, dostatečnost tvorby opravných položek, financování ekonomicky spjatých skupin, dodržování regulatorních limitů a původu kapitálu družstevních záložen. V oblasti poskytování služeb na kapitálovém trhu bylo jako hlavní problém vyhodnoceno zapojení investičních zprostředkovatelů do poskytování investičních služeb k akciím a investičním certifikátům, spojené s pobíráním nepřípustných pobídek od obchodníku s cennými papíry. V oblasti pojišťovnictví bylo potvrzeno, že sektor pojišťoven jako celek je dostatečně kapitálově vybaven. Od roku 2013, v tom roce jsme zpřístupnili i data z mezinárodní výměny.
Pěkné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji čtvrtý jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Mám tady ale žádost k návrhu na změnu schváleného pořadu. Pan poslanec Martin Kolovratník.
Teď před vás předstupuji jménem volební komise s takovou standardní prosbou o pevné zařazení volebních bodů, a to z organizačních důvodů. Prosba se týká všech volebních bodů, které jsou naplánovány na tuto schůzi. Důležité je i pořadí.
Děkuji panu předsedovi volebního výboru.
Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové.
Děkuji.
O těchto návrzích, pokud nikdo nemá další a jiný návrh, dám hlasovat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Tento návrh byl přijat. Tam je jenom problém, paní poslankyně, že na úterý máme pevně zařazených osm bodů, takže to může být první bod po těch pevně zařazených osmi bodech? Musí, jinak je to nehlasovatelné. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Dále tu mám s krátkým vystoupením s faktickou poznámkou pana poslance Tomáše Podivínského.
Děkuji. Dovoluji si vám tedy sdělit, že Ministerstvo zahraničních věcí zřídilo bankovní účet, na který budou moci nebo mohou od dnešního dne poslanci zasílat peníze určené na humanitární pomoc Ukrajině.
Děkuji panu poslanci Podivínskému, zároveň se Sněmovně omlouvám, že jsem mu dal slovo, na druhou stranu jsem věděl, on mě informoval o tom, jaké humanitární sdělení chce Sněmovně přednést. Proto omluvte můj postup. V případě, že má někdo námitku proti mému postupu, můžeme o tom hlasovat.
Každý z nás - tedy teď mluvím za klub TOP 09 - zcela jistě přispěje. Jenom si dovolím podotknout, že kdybychom přispívali stejně zásadově, jako poslanecký klub TOP 09 hlasoval o usneseních k Ukrajině, tak každý z nás tak třikrát přispěje a čtyřikrát vybere.
Děkuji panu předsedovi Miroslavu Kalouskovi. A teď už se budeme zabývat pevně zařazeným bodem 131, jímž je Otevírám obecnou rozpravu, do které se nejprve přihlásil pan ministr Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Já si dovolím jenom několika málo slovy uvést dnešní třetí čtení. Chtěl bych jenom znovu zdůraznit, že tato novela si klade za cíl především zlepšení kariérní a platové situace vojáků z povolání v armádě, a dovoluji si tvrdit, že má širokou podporu mezi zákonodárci napříč politickým spektrem. Je armádou a vojáky netrpělivě očekávána a já věřím, že jejich očekávání nezklameme. Ještě bych dodal, že se domnívám, že je výrazem určité kontinuity toho, co v minulých letech bylo iniciováno a vypracováno nebo zahájeno v tom pozitivním a realistickém slova smyslu, a zároveň jsem také rád, že se toho speciálně ve výboru pro obranu ujala řada členů tohoto výboru a některé nedostatky během toho procesu byly odstraněny. Takže bych rád výboru touto cestou poděkoval a věřím, že podpoříte ten předložený návrh.
Děkuji panu ministrovi obrany. Prosím pana zpravodaje, aby ohlásil postup při hlasování a poté přednesl jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil jak on, tak pan ministr.
Abych předešel některým dohadům, proč zde není předseda výboru pan Kádner, je to problém zácpy na dálnici, požáru kamionu. Stojí na té dálnici a nestihl přijet v této chvíli. Takže kdyby mi někdo ještě před půl hodinou řekl, že budu zpravodajem tak významného zákona, tak bych mu nevěřil.
Já se s dovolením na tomto místě ptám ctěné Sněmovny, jestli má proti tomuto postupu ve změně zpravodaje někdo nějakou námitku. Nemá námitku, děkuji. Prosím, pane zpravodaji.
Musím konstatovat, že tedy nezazněl žádný návrh na zamítnutí a procedura hlasování je v tomto případě docela jednoduchá.
Je tomu tak. Prosím. Táži se paní zpravodajky - nemá zájem. Já tudíž svolám zbývající kolegy z předsálí, jestli se tam někteří nacházejí. Současně vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Já se táži, zda má ještě někdo jiný návrh. Jiný návrh zde nevidím, tudíž budeme hlasovat o přikázání z organizačního výboru. Hlasování končím. Nyní budeme hlasovat o návrhu kolegyně Chalánkové přikázat tento tisk výboru pro sociální politiku. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Ještě jeden návrh?
Takže ještě bych poprosila, jestli bychom mohli hlasovat o prodloužení vzhledem k těm debatám, které tu byly.
Musím, paní kolegyně, říct, že toto není úplně standardní, toto mělo zaznít v rozpravě. Ale pokud nebude Sněmovna nic namítat, nechám tento návrh hlasovat. Nevidím zde žádnou námitku, tudíž zahajuji hlasování o tom, že prodloužíme projednávání ve výborech. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru pro sociální politiku. Končím prvé čtení tohoto bodu.
Finanční trh České republiky jako celek byl v roce 2013 stabilní, dosahoval dobrých hospodářských výsledků. Krize na mezinárodních finančních trzích neohrozila stabilitu tuzemského finančního trhu. Bankovní sektor je zdravý, dostatečně kapitálově vybavený, ziskový, disponuje dostatečnými zdroji a nemá problém v oblasti likvidity. Naopak hospodaření sektoru družstevních záložen jako celku se v daném roce zhoršilo. Sektor pojišťoven je ziskový, stabilizovaný, a v roce 2013 dosáhl mírného růstu předepsaného pojistného. S tím bych si stručně dovolil skončit.
Děkuji panu guvernérovi. Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu zpravodaji i panu guvernérovi.
Předpokládám, že podrobnější zprávu zase přednese pan guvernér. Významný prostor je věnován novým makroobezřetnostním kapitálovým rezervám v bankovním sektoru a nástrojům zaměřeným na omezování systémového rizika. Dále je v usnesení moje pověření, abych vám tuto zprávu přednesl. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ani pan guvernér nechce? Pan guvernér chce, výborně.
Takže opět... Obsahem se ale zaměřuje především na rizika, která můžou přijít. V prvé řadě součástí nového mandátu, o kterém jsem už mluvil, je zavádění nových makroobezřetnostních nástrojů. To znamená, že můžeme bankám zvyšovat to, co musí mít na kapitálu. Dovolím si proto shrnout, co jsme z toho využili. Současně jsme bankám řekli, že ji zřejmě nevyužijeme v nejbližších dvou letech. Je to dáno opět stavem ekonomiky a tím, že se stále ještě nezlepšuje nějak výrazně schopnost rezidentů i podniků snižovat problémové úvěry. Naopak nám trošku zhoršuje celkový obrázek segment úvěrů poskytovaných nerezidentům, u kterých došlo k razantnímu nárůstu podílu úvěrů v selhání. Jako uspokojivý hodnotíme vývoj v oblasti nabídky úvěrů a úvěrové dynamiky. Pokud se podívám na jiné sektory, samozřejmě musím opět konstatovat, že neuspokojivou situaci jsme konstatovali v segmentu družstevních záložen, kde navíc identifikujeme v některých případech vysokou koncentraci poskytnutých úvěrů na malou skupinu dlužníků. Opět ale musím uvést, že celý segment představuje asi 1 % českého finančního sektoru, a tudíž jeho význam pro systém jako takový není velký. Navíc jsme předpokládali nárůst dlouhodobých úrokových sazeb, čili ztráty u bank z tohoto důvodu. Bankovní sektor je schopen díky svému vysokému kapitálovému polštáři obstát i takový test. Rovněž sektor pojišťoven vykázal díky svému vysokému kapitálovému polštáři dostatečnou míru odolnosti vůči nepříznivému vývoji. V případě skokového růstu výnosů by musel pravděpodobně navýšit kapitál. Nicméně zase můžu konstatovat, že tento případ už v určité formě nastal v letech 2008 a 2009, a máme dohodou mezi Českou národní bankou a penzijními společnostmi nastavený mechanismus, který by to zajistil. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu guvernérovi.
Děkuji za slovo. Dovolte tedy, abych přednesl návrh na usnesení, který doporučuje rozpočtový výbor.
Nejprve tady mám ale žádost o odhlášení všech. Pro 114, proti žádný. Návrh byl přijat.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Andrleho.
Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Já děkuji, a jenom upozorňuji kolegy, že ještě nekončíme, máme ambici dojet tento bod. Prosím, abyste neopouštěli jednací sál, abychom byli schopni odhlasovat přikázání výborům.
Bylo tady toho už hodně řečeno, přesto dovolte pár poznámek k této rozsáhlé novele. Pokud jde o přípravné třídy základních škol, tady se umísťují děti před zahájením povinné školní docházky, dnes je to tedy pro děti s diagnostikovaným sociálním znevýhodněním, a navrhuje se rozšíření na další skupiny dětí, zejména pro děti s odkladem. V té souvislosti bych chtěla upozornit na to, že máme síť mateřských škol, i když nedostatečnou, ale jsou to školy, kde jsou právě kvalifikované učitelky pro předškolní vzdělávání. Nevím, proč by v novele školského zákona měla být rozšiřována možnost zřizovat přípravné třídy základních škol pro registrované církve a náboženské společnosti. Myslím si, že tato potřeba není zrovna vhodná, není nutná. Některé ty pasáže, co jsem měla připravené, přeskočím, abych to zkrátila.